Prosím opět pana ministra spravedlnosti, aby tento tisk uvedl.
Víte, že já se netajím svým poněkud negativním vztahem k tomuto našemu novému kodexu. Domnívám se, že nebyl zpracován úplně dokonale, nebo tak, jak by bylo bývalo záhodno a hodno takto významného zákona. Tu práci jsme odvedli. Jsou to věci, které jsou dobře identifikované tak, že se zdá alespoň, že je na nich shoda v odborné veřejnosti, nebo v její větší části, protože plnou shodu bohužel nenaleznete asi nikdy, že jsou opravdu potřebné. Řeknu vám velice stručně, o jaké změny jde. Takže výrazné ulevení. Ale bohužel oni se uzdraví jenom na papíře a s největší pravděpodobností řada z nich sama sobě potom ublíží, stane se obětí různých kořistníků, lichvářů. A máte pravdu, je to pro ty pronajímatele omezující. To je legitimní připomínka a je to věc právně-politického názoru, zda to tak prostě být má, nebo nemá. A je to prostě v tomhle legitimní debata pravice a levice a já počítám, že ji povedeme v dalších čteních na tohle téma, a vůbec se jí nebráním. Ještě jednou prosím o podpoření jak toho návrhu, tak i toho zkrácení lhůt, které navrhla paní profesorka Válková.
Úplně stejně se "odvážně" přiznal, že má výbornou novelu v šuplíku, ale že ji nepředloží. Za třetí si vymýšlel, pokud mluvil o nás. My jsme přece jasně říkali, abychom nepřijímali žádnou novelu. A to je velký rozdíl. Tak z naší strany nic takového není. Současně říkáte, že chcete navrhnout zkrácení lhůty. Takže když to tady leželo půl roku, tak teď najednou máme my ostatní dostat jenom 30 dnů. A k tomu konkrétnímu dotazu, který já jsem dal, žádnou odpověď jsem nedostal. Ale my ho nemáme k dispozici. A my se shodujeme na popisu toho problému. Vy vlastně říkáte, že ti, u kterých hrozí vybydlení toho bytu a nějaké škody, že tu tíži ponese majitel. A vy si skutečně myslíte, že to prosadíme, že ti soukromí majitelé to někomu pronajmou, že se nějaká bariéra odbourá? No neodbourá. Můžu chodit to tři měsíce kontrolovat a jsem schopen včas zatáhnout záchrannou brzdu a v případě ty škody sanovat z té kauce. Takže to žádnou bariéru neodbourává a je to přesně v duchu toho neomarxistického křídla v naší vládě, která prostě vidí, že nás bude vychovávat, regulovat a bude trápit vlastníky. Protože kdo má majetek, je prostě sprostý podezřelý.
Já přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Nejprve o návrhu pana poslance Plíška na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování a pak se budeme případně zabývat přikázáním výborům. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Plíška na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak, přistoupíme k hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování 438, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 145, proti žádný. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Pan poslanec Bendl.
Ne, nebojte se, zemědělský výbor to nebude, ale výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj vzhledem k tomu, že bydlení je jeho parketa.
Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Jestli tomu tak není, budeme hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj dle návrhu pana poslance Bendla. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Že je naprosto nesmyslné ho někam zapisovat. Některé další věci dílčí byly označeny, ale jestli chceme svěřenecké fondy zrušit, tak je zrušme. Je to možná koncepční změna. Takže moc poprosím, nezkracujme lhůtu. Ono to nebude, ani toto projednání nebude tak jednoduché, jak to vypadá. A to vidíte, že já nenavrhnu jediné rozšíření. Nenavrhnu jediné rozšíření novely občanského zákoníku, protože to pokládám opravdu za chybu. A myslím si, že kodexy tohoto charakteru úplně klidně vydrží pět let bez jediného zásadu. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu poslanci Bendovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jan Chvojka.
Tudíž já tu změnu - kvituji je možná silné slovo, ale jsem za ni rád. Protože já si myslím, že by tam mělo být. Myslím si, že byla velká chyba, že se zrušilo. Nyní tomu tak není. nebo já chci koupit tvůj podíl, tak já ho nekoupím, ale prodám svůj za nějakou cenu. A prodám to osobě, se kterou nebudeš zrovna rád, že bude tvým spoluvlastníkem. Takže je to prostě problém, pane ministře. A mě by zajímalo, jestli to vnímáte stejně. Já si myslím, že relevanci to má a že je to v této Sněmovně prosaditelné.
Děkuji za slovo. Já nevím, jestli budeme kvantifikovat případy, kdy nájemník vybydlí. Nezaplatí. Způsobí škody a neuvede byt do původního stavu. Ale kde nic není, ani exekutor nic nevybere. A jde to k tíži majitelů bytů či domů. Ale to mi přijde hrozně málo. Takže minimálně budeme navrhovat vypuštění toho paragrafu, když už tam vůbec má být nějaká hranice. Proč to není na smluvní volnosti? A to mluvíme o obecních bytech. Nemluvíme o privátních.
Já jsem si cvičil, že tato minimalistická novela je ze všech novel ta nejminimalističtější, jaká může být, a pokud možno co nejméně kontroverzní. Já tam samozřejmě také takový jeden malinkatý, bezvýznamný budu mít, ale snad to udržíme v nějakých rozumných mezích. Více hovořit nebudu, určitě je spousta zájemců.
A my jsme se skutečně vyděsili, jak krátce poté, co začal nový občanský zákoník působit a platit, tak bychom ho měli zásadně novelizovat. Ono to všechno není tak nesporné a technické, jak nám tady pan ministr před chvílí říkal, a není to o tom, že nad těmi změnami panuje taková všeobecná shoda. Omezení ochrany dětí a rodičovských práv nad nezletilci je údajně ve prospěch zaměstnavatelů. Pokud jde o pitvy, tam zase je otázka - mohlo dojít, a my jsme nedávno měli otevřen zákon o zdravotních službách, tam mohla být tato věc otevřena zvláštní právní úpravou, aniž bychom museli zasahovat do obecného kodexu soukromého práva. To je závažný koncepční zásah, který bych rozhodně nenazval technickou změnou, a vyžádá si nepochybně velkou diskusi. Takže tato změna je skutečně jenom změna pro změnu, aby doplnila ten výčet. To znamená, jestli vůbec ta, řekněme, rejstříková úprava se u svěřeneckých fondů z hlediska jejich povahy dá uplatnit. Zase věcná otázka. A sám pan ministr tady vlastně hovořil pouze o jedné zásadní potřebné změně.
Děkuji, pane poslanče. Teď tedy je prostor pro faktickou poznámku paní poslankyně Válkové.
To jen k tomu, co jste právě slyšeli od pana poslance Plíška, vaším prostřednictvím, pane předsedo.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nemám žádný návrh na další přikázání tohoto návrhu dalšímu výboru a organizační výbor jej nenavrhl. Prosím, kdo má návrh na přikázání dalšímu výboru? Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.
Směrnice se týká zajištění a odčerpání majetku v trestním řízení. Přece ovšem určité zásahy jsou nezbytné. Typický je hrubý nesoulad mezi zákonnými příjmy a majetkovými poměry pachatele.
Nyní prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Helenu Válkovou, aby se ujala slova.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, v podstatě tady bylo řečeno to podstatné, čeho se týká novela. Čili praxe bude mít dostatek času se připravit na změnu. Takže přijetí vládního návrhu podporuji i v této podobě novel trestního řádu a trestního zákona, čili nikoli samostatného zákona. Nicméně doporučuji zpřesnit znění té novely tak, aby lépe vyjadřovala sledovaný účel a postihovala skutečně výhradně jen takové případy, kdy se zjistí hrubý, nikoli, jak je navrhováno v podstatě, jak já jsem tomu tedy porozuměla ze znění z důvodové zprávy, jakýkoli nepoměr mezi hodnotou majetku a zákonnými příjmy pachatele ve sledovaném období. Ale co do podstaty a hlavního účelu samozřejmě zůstane, pokud ji takto dneska odsouhlasíme, nebo by mohla zůstat a měla zůstat zachována.
Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku.
Zároveň vždycky říkám - chci dát i prostor opozičním stranám, pokud mají pocit, že mají co říct nebo jak se obhájit ve svých návrzích. To jsme velmi rádi podpořili napříč Sněmovnou, pokud si vzpomínáte. Nemám se za co stydět. Úsvit si to vynutil jako jeden z bodů pro svůj prostor, který dostal v rámci opozičního okénka, na který nakonec nedošlo. Nic víc, nic míň. Takže spekulace, opravdu i novinářské, jsou zcela nesmyslné a neopodstatněné.
Pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo. A to je ta vstřícnost vládní koalice vůči opozici! Tedy podle čísla tisků. Můžeme si vyprávět, jak se velkomyslně opozici poskytuje prostor. Ale znovu tady říkám a vyzývám ostatní opoziční strany, abychom se sešli a na podstatnou část alespoň toho, co je ještě aktuálního z opozičních návrhů, se dohodli na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.
Vašim prostřednictvím, pane předsedající, vyprošuji od pana kolegy Miholy, aby označoval naše návrhy za nesmysly, jak to tady zaznělo. Jaké návrhy, je na nás. Bylo tady opoziční okénko a my jsme považovali tento bod za velmi důležitý. A vy jste se měli možnost, jak to řekl pan předseda Stanjura, v hlasování později vyjádřit, jestli se vám tento návrh líbí, jestli s ním souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Při vstupu referendum mohlo být. Ale když se jedná o vystoupení, tak se najednou bojíte. Tak to řekněte na rovinu. Ale řekněte to v hlasování. Ne tím způsobem, že budeme říkat, jestli nám příště něco zařadíte, nebo nezařadíte.
Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího nejdříve k panu předsedovi Černochovi. Poslouchejme se. Já jsem jasně mluvil nejdříve o opozičním okénku, kde jsme se domluvili nějak na grémiu. A já jsem pro, aby se dohody držely. Co se týká dnešního vašeho návrhu, o tom žádná řeč nebyla. Není vůbec žádný důvod něco takového podporovat. Na tom, že je to blbost, nesmysl, neopodstatněná záležitost, trvám. Vím, proč to říkám. A dokonce si myslím, že je to nebezpečné. Trvám na tom, aby byly zařazovány. Nemohu predikovat, jak se protáhne jednání. A mohli jste tušit, že se protáhnou.
Já mám zdvořilou žádost, zejména k vládním poslancům. Přestaňte používat slovo opoziční okénko.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30, budeme pokračovat v odpoledním jednání Poslanecké sněmovny pevně zařazenými body.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o následující záležitost. Když jsme projednávali bod 226, působení Armády České republiky, vyslání mise do Iráku, tak tento bod byl přerušen do přítomnosti pana ministra obrany Martina Stropnického.
Ano, to je procedurální návrh. Já jen zopakuji, o čem budeme hlasovat. Nejprve tedy budeme hlasovat o tom, že přerušujeme...
Já doufám, prostřednictvím vás, pane předsedo, vůči panu předsedovi Faltýnkovi, že to, že tady je přítomen pan ministr, není mimořádná událost.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající.
Kolegyně, kolegové, aby pan ministr nemusel zvyšovat hlas, prosím o klid ve sněmovně!
Tým bude složen ze dvou pilotů instruktorů, šesti techniků instruktorů, osmi osob vlastní ochrany, jednoho zdravotníka, jednoho velitele a pěti členů štábu, náčelníka štábu a šesti specialistů na logistiku, spojení a zpravodajství. V Iráku tak bude reálně působit 30 osob. Zbylých pět bude nasazeno v případě potřeby navýšení a posílení týmu. Bezpečnost členů Leteckého poradního týmu bude zajištěna iráckými silami na základně Balad a dále ve spolupráci zejména s armádou Spojených států začleněním do struktur probíhající operace globální koalice proti ISIL, operace Inherent Resolve, výjezdy mimo základnu budou omezeny na minimum, přeprava do Bagdádu bude realizována letecky a tým bude mít na místě k dispozici obrněné automobily. Finanční prostředky budou čerpány z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.
Děkuji za slovo. Podotýkám, že jsme na výboru vedli poměrně obsáhlou diskusi. Podotýkám, že ne se všemi, ale jenom s některými.
Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které s dovolením nejprve k jednomu hlasování pan poslanec Fiala.
Nezpochybňuji hlasování, ani nemůžu.
Děkuji.
Mezitím pana ministra Brabce předběhla celá řada jeho kolegů ministrů z hnutí ANO.
Já se velmi omlouvám. Milí kolegové, poprosím vás o klid.
Jedná se tady o Šumavu, víme to všichni, nemusíme to tady skrývat. Absence těchto dvou mantinelů znamená jedno, že pravidla péče se mohou měnit v závislosti na každém novém ministru životního prostředí.
Otevírám rozpravu a mám zde přihlášku pana poslance Ondráčka.
Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já musím říct, že tento sněmovní tisk v obdobném znění už tady byl hned na začátku našeho volebního období, pokud vzpomenete sněmovní tisk č. 46, a vláda ho stáhla zpět a přepracovala ho. V podstatě ale zůstal zachován. Zde to je zřejmě reakce asi na našeho nejznámějšího útěkáře pana Kajínka. Znamená to tedy, že v prvním typu věznice, věznici s ostrahou, by vykonávali trest odnětí svobody prvotrestaní odsouzení společně s odsouzenými za nedbalostní trestné činy nebo, chcete-li, přečiny, ale společně také s recidivisty, kteří tvoří více než dvě třetiny všech odsouzených. Obávám se, že pouze vnitřní diferenciace věznic na nízký, střední a vysoký stupeň zabezpečení bude nedostatečná. Důvodová zpráva také neuvádí, jaký je odhad, kolik osob v tom či onom stupni zabezpečení výkonu trestu ve věznici s ostrahou bude. I to je číslo, které by nás mělo zajímat. Část první - Změna trestního zákoníku. Ani v důvodové zprávě není zřejmé, kdo a jak bude evidovat, že odsouzený uprchl nebo se pokusil uprchnout z výkonu vazby, výkonu trestu nebo výkonu zabezpečovací detence. Podle čeho tedy bude soud rozhodovat o tom, zda odsouzeného, který má vykonávat trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou, není třeba umístit do věznice se zvýšenou ostrahou? Druhá poznámka. Část druhá - Změna výkonu trestu odnětí svobody. Stávající poradní sbor nahrazujeme poradní komisí. Mohlo by se říct OK, kosmetická změna názvu, ale nepovede to k dalšímu prodražování systému? Další nelogičností textu. Já na to říkám - povídali, že mu hráli, nebo papír snese všechno. V důvodové zprávě se také píše, že v důsledku návrhu lze očekávat snížení počtu soudního rozhodování o přeřazování do jiného typu věznic. Ano, to je celkem logické, když to odeberete soudům a dáte to věznicím, ale počet žádostí se tím rozhodně nesníží. Naopak já si myslím, že do roka či do dvou přijdete s požadavkem na finanční prostředky pro stavebně technické úpravy ve věznicích, pro oddělení odsouzených podle stupně zařazení. Přestože sami víte, že recidivisté tvoří dvě třetiny všech odsouzených, nejste schopni předložit přesnější statistiky, kolik kterých odsouzených v tom kterém stupni zabezpečení ve věznici s ostrahou bude.